Hlasování číslo 169, přihlášeno je 152, pro 123, proti nikdo.
Segment akutní lůžkové péče je za to období zhruba na 30 až 50 % produkce v porovnání se stejným obdobím minulého roku, naopak segment domácí paliativní péče vykazuje zvýšení produkce oproti minulému roku. Toho bude dosaženo snižováním celoročních produkčních cílů nutných pro obdržení plné výše úhrady, plánované pro poskytovatele na rok 2020 a dále zvyšováním úhrad za jednotlivé zdravotní služby. Tyto segmenty se potýkají s vážnými ekonomickými problémy již v tuto chvíli, a proto se počítá s tím, že budou dotčeným poskytovatelům vypláceny zálohy na kompenzaci již v průběhu tohoto roku. Je tedy nezbytné zajistit vyplácení těchto záloh co nejdříve, jinak hrozí vážné hospodářské dopady sektoru zdravotnictví.
Já vám děkuji. Dne 29. května jsme o tomto jednání přerušili rozpravu, a to do pátku 9. června do 9 hodin. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě. O slovo je v tuto chvíli přihlášen pan poslanec Svoboda, připraví se pan poslanec Dvořák.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak bylo avizováno, vyjádřil bych se k tomu, jak vnímám projednávání tohoto zákona ve zkráceném čtení. Měli jsme možnost dostat prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu a ta prováděcí vyhláška ukazuje, že -
Já vás na okamžik přeruším, pane kolego.
Domnívám se, že ten zákon, který je správný, ten jeho princip je velmi správný, je zákon, jehož síla vlastně spočívá v té vyhlášce jako takové, jak to bude řešit. To, že ten princip schválíme, je samozřejmě dobré, ale ta vyhláška je daleko důležitější. Spěch, který teď v tuto chvíli máme, není v zásadě vlastně ničím zdůvodněný, protože to, co je podstatné, je to, co bude dohodnuto v té vyhlášce jako takové. Praktičtí lékaři mají kombinaci kapitace a výkonovou, kde ten problém je také v jiné rovině. V tak krátké době o tak složité materii se nelze dohodnout. I zdravotní výbor by měl mít možnost daleko lépe se s tím seznámit, než se s tím seznámil včera v mimořádném zasedání mezi dvěma zasedáními Sněmovny, mezi dopoledním a odpoledním.
Ptám se tedy, zda ještě někdo má zájem o vystoupení. Pan poslanec Válek je přihlášen? Také do obecné. Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Návrh ukládá zdravotním pojišťovnám povinnost tyto náklady kompenzovat a zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví k vydání vyhlášky, která stanoví způsob výpočtu těchto kompenzací pro případ, že by se příslušní poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb se zdravotními pojišťovnami nedohodli sami. Pro zajištění potřebné dostupnosti hrazených zdravotních služeb pro pojištěnce i v následujících letech je nutné situaci řešit na systémové úrovni a formulovat pravidla pro příslušné kompenzování poskytovatelů.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
To byl zatím poslední řádně přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí. Nikoho nevidím a podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Rozhodneme tedy, jestli budeme pokračovat hned ve třetím čtení, ale myslím si, že je potřeba zpracovat pozměňovací návrhy. Paní zpravodajko? Takže přerušíme tento bod. Bez přerušení? Pane ministře, já vás ještě požádám o posečkání. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, jsme těsně před hlasováním ve třetím čtení, závěrečné slovo ministra, myslím, by bylo třeba vyslechnout v důstojné atmosféře. Prosím, pane ministře, máte slovo. Kolega Kupka se hlásí, ale musím udělat nějakým způsobem, pan kolega Benda v zastoupení předsedy klubu, rozumím tomu, s přednostním právem.
To takhle opravdu nejde. Musíme mít aspoň to, o čem budeme hlasovat, na stole. Dělali jsme to celou dobu, i v nouzových stavech. To je možné u doprovodných usnesení. Tam jsem ještě schopen mít nějakou míru tolerance. U zákona to fakt nejde. Pojďme dělat další body, počkejme, stejně jako jsme to dělali ve všech předchozích případech, až budou namnoženy návrhy, které jsou k tomu, a pak se jimi můžeme zabývat.
Já jsem o to žádal paní zpravodajku, říkala, že je připravena hned. Rozumíme si? Dobře. Ještě se jednou podívám. V tom případě, pokud není zájem o rozpravu, rozpravu končím. Ptám se tedy, jestli je zájem o závěrečné slovo. Nyní jsme skončili rozpravu i procedurální náležitosti. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo po rozpravě. Není tomu tak. Bez závěrečného slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pozměňovací návrhy A a B jsou totožné. Pak bude hlasováno o návrhu zákona jako celku.
Kdo je proti? Máme tedy před sebou první pozměňovací návrh, pane zpravodaji.
Stanovisko výboru je doporučující.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Vypadá to, že ještě poslanci dorážejí do sálu, tak já ještě jednou zopakuji, o čem budeme hlasovat. Návrh byl zamítnut. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru? Ne, není tomu tak, takže budeme hlasovat. Takže garanční výbor. Kdo je proti? V hlasování číslo 199 je přihlášeno 132 poslanců a poslankyň, pro 130, proti nikdo. Já konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale pan poslanec Rais má návrh na další výbor. Prosím, aby ho přišel sdělit. Ano, tedy výboru pro školství a další záležitosti, já to nebudu teď celé vzpomínat. Má někdo návrh ještě na nějaký jiný další výbor? Dobře, rozpočtový výbor. Byly to výbory pro... Prosím, pane poslanče. Výbor ústavně-právní. A pokud již nejsou další návrhy, tak budeme hlasovat o návrzích postupně v pořadí, jak byly předneseny. Budeme hlasovat nejprve o tom, jestli přikážeme návrh také školskému výboru jako dalšímu výboru. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro přikázání tomuto výboru jako dalšímu. Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. A nyní nás čeká ještě návrh, který zazněl v rozpravě, a to na prodloužení lhůt pro projednání na výborech. Je zde návrh na prodloužení o 20 dní, tedy na 50 dní, pokud se nemýlím. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tedy prodloužili lhůtu pro projednání ve výborech o 20 dní. Projednávání tohoto bodu jsme tedy zahájili dne 31. ledna na 40. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy byla obecná rozprava přerušena. Ano, pan poslanec Luzar i pan poslanec Berkovec jsou přítomni, takže bychom mohli pokračovat. Teď mi byla doručena omluvenka paní poslankyně Němcové, v jejímž projevu byla rozprava minule přerušena, takže já ji odsunu dozadu a budeme pokračovat. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Zrovna je to dva dny, kdy jsem se potkal s člověkem, kterého velice dobře znám, který už půl roku je nezaměstnaný, pobírá dávky a u toho si vydělává dalších 30 tisíc korun měsíčně bokem. Jestliže si na něco můžu sáhnout, tak si na to sáhnu a udělá to úplně každý. A já myslím, že to společnými silami dovedeme k tomu, aby to vyhovovalo těm, kteří jsou poctiví, protože nejvíc to odnášejí právě ti, kteří poctivě pracují a jsou znechuceni tím, jak my se stavíme k těm, kteří to zneužívají.
Omlouvám se, že budu mluvit o Úpici. Já vím, že takových lokalit je tady v zemi velká spousta, těch sociálně vyloučených, ale Úpice je v mém volebním regionu a na mě se obracejí. Řekněte mu, než začnete říkat přepracovat, ať tam do té Úpice jede. Byl tam? Ať jim to tam řekne, že to nechcete, že proti tomu budete bojovat.
Mám tady dvě faktické zatím.
V Pirátech samozřejmě víme, že máme velký problém v řadě lokalit, je to spíš regionální. Paní poslankyně Aulická mi je svědkem, že se těm lokalitám nevyhýbám a nezavíráme oči před realitou. Takže to, co tady zaznívá jako zneužívání, je selhání toho praktického výkonu státní správy, bohužel. Ale tohle si musíme přiznat. A přitom ten zákonný rámec není tak špatný. Oni by ji dostat mohli, ale ta praxe je jiná. A to bychom měli řešit, ne aby už vůbec nikdo žádnou pomoc nedostal.
Já nyní zrekapituluji. Mám tady čtyři přihlášky na faktické poznámky, takže si to pojďme říct. Jako první vystoupí pan poslanec Jan Bauer, dále se připraví pan poslanec Pavel Plzák, dále pan poslanec Jiří Bláha a dále pan poslanec Tomáš Kohoutek.
V tomto státě platí, pokud někdo opakovaně páchá mimo jiné závažné přestupky, krade, permanentně se opíjí, obtěžuje sousedy, tak podle platné legislativy mu dávka odebrána být nemůže. Mimo jiné o tom je ten návrh, který předložila před rokem Občanská demokratická strana. Já jsem chtěl jenom říci, že po těch dvou měsících, kdy řešíme skutečně fatální a zásadní věci - a některé věci se dělají dobře, některé špatně, o tom není tento bod - tak se opět budeme muset vrátit k tématům, která se tady dlouhodobě neřešila. A řekněme si na rovinu, neudělalo se opravdu do této chvíle vůbec nic. Já jsem chtěl jenom říci, že bez rozdílu, jestli je v České republice nezaměstnanost 2, 3 nebo 10 %- a mně by bylo strašně líto, kdyby nezaměstnanost šla nahoru - tak mi vždycky bude vadit, že rodiče, kteří dostávají dávky, neposílají své děti do školy. Vždyť to přece nemá žádnou přímou úměru, jestli je nezaměstnanost vysoká, nebo nízká. Prostě rodiče mají posílat své děti do školy a na to mají být přece vázány ty dávky.
Nyní tedy tady máme pět faktických poznámek, takže pan poslanec Pavel Plzák, připraví se pan poslanec Jiří Bláha.
A vlastně vy na ty rodiče nemáte vůbec žádnou páku. Nějaké odebírání dětí z rodin, a já se nezabývám sociální oblastí, přiznám se, nějaké odebírání dětí z rodin atd., to už je takový vrchol, že prostě do toho se tam nikdo nechce pouštět.
Celkem tady mám šest faktických poznámek.
Opravdu to nelze. Vždycky si ten český člověk najde, jak to obejde. A není to vůbec nic proti vám, opravdu. A věřte tomu, že to, co vám řeknou úředníci na úřadu práce, tak se nestačíte divit.
Paní zpravodajka výboru pro zdravotnictví Věra Adámková je už připravena a já otevírám rozpravu v rámci třetího čtení.
Děkuji za slovo. Je jasné, že pokud připraví vyhlášku a bude platná v průběhu června, účinná od 1. července, tak tím naplní to usnesení, protože tím fakticky vláda finanční prostředky zajistí. To není nic, co by bylo v rozporu. Pro nás je důležitá zpráva - myslím, že i pro veřejnost - že je to jasný závazek a výhled konce toho června, kdy bude jasno.
Hlásí se, prosím, ještě někdo do obecné rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Poprosím paní zpravodajku, paní poslankyni Věru Adámkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Ano, děkuji. Není. Než budeme hlasovat o proceduře, je zde žádost o odhlášení. Připomínám, že hlasujeme o proceduře. Zahajuji hlasování. Proceduru jsme schválili. Prosím, paní zpravodajko, postupujme podle schválené procedury. Ano. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 184, přihlášeno 155 poslanců, pro 73, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 187, přihlášeno 159 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Nyní se ještě musíme hlasováním vypořádat s návrhem doprovodných usnesení. Přistoupíme k hlasování. Kdo je proti?
Já bych chtěl reagovat na paní poslankyni Richterovou i pana poslance Ferjenčíka vaším prostřednictvím. Já žiju v Ústeckém kraji, žiju v Děčíně. V rámci nějakého porovnání, Děčín je ještě slušné město. Vy tady říkáte, že to je chyba systému. I v našem Děčínu máme stovky členů, příslušníků rodin, kde jsou minimálně dvě generace dětí, rodičů a lidí, kteří nepracují. A ano, to je možná jediná chyba v systému, že máme štědrý sociální systém pro lidi, kteří si to nedovolí (?). Ale řekněte těm pracovnicím na úřadě práce, na sociálce - víte, jak to funguje, když se teď po koroně měly znovu začít vyplácet a přiznávat dávky? A to, že jsou i neziskové organizace, které těmto lidem radí, jak mají čerpat všechny dávky, to je prostě realita. Vy možná občas přijedete do vyloučených lokalit. A jak to probíhalo? A pak to všechno vypadá krásně. Já se nechci dožít toho, že se jednou dostaneme do situace, jaká je ve Francii, jaká je v západní Evropě v jiných lokalitách, kde máme obdobné problémy s určitými skupinami lidí.
Nyní vystoupí paní poslankyně Iva Kalátová, připraví se paní poslankyně Olga Richterová. To je vše.
Opravdu jenom stručně. Znovu řeknu, my nepopíráme existenci toho problému. Já se jenom snažím znovu a znovu říci, že škrty pera v zákonech to nevyřeší. To jsme udělali. To bude prostě dlouhá práce celé naší společnosti. Proměna života v těchto regionech - na tom bude prostě dlouhá práce a systémová podpora obcí.
Jestli vy to vnímáte jako řešení problému, tak já to tedy skutečně jako řešení nevnímám.
Omlouvám se, zpochybňuji hlasování. Na sjetině mám ano a nevyjadřuje to vůli mého hlasování. Hlasoval jsem ne.
Ano. Tak teď jste to, pane poslanče, řekl tak, že můžeme hlasovat o návrhu na zpochybnění hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat.